A jediná cesta, kterou máme v opozici v možnostech, je ta, že tomu státu nedáme tolik peněz na to, aby v takovéto politice mohl pokračovat. A jsou bohužel nepoučitelní a mě to mrzí. Já jsem se poučil. A spousta těch věcí se prostě číst nedá a fascinuje mě, do jaké míry jsou neuvěřitelnosti komentátorů naprosto zaslepené tím Antibabišem. Prosím vás Babiš tady je, on tady ještě bude, má velkou podporu. Naším cílem je, abychom tu podporu měli také. Přesně tohle dělají česká média, stupňují to a je potřeba, aby si uvědomila tuto svou odpovědnost, kterou zásadně neplní. No nenastává. Je to obrovské selhání médií a mě to strašně mrzí a mám obavu, že v tom hodlají pokračovat. . My jsme v tu noc upřeli státu nějaký příjem peněz. Co mně vadilo už tehdy, tak to bylo to, že jsme úplně stejným způsobem upřeli ze dne na den peníze jiným subjektům, a teď mám na mysli zejména samosprávu, ať již krajskou, nebo obecní. To byl krok, který nebyl úplně šťastný. Závěrem snad jednu věc, jak je čeština krásný jazyk. Čím víc peněz bude mít stát, tím bude mít větší moc samozřejmě a tím více si lidé zvyknou na to, že bez státu se nepohnou ani o krok. A tento svět končí a já bych byl rád, kdyby neskončil.
Já k těm citátům paní ekonomky Horské přidám ještě jeden. Takže pak si vyberte, co kdo, co se komu hodí. A tím už končím, já si myslím, že to nestojí za debatu. Já si myslím, že ta debata je ten střet. A já ho nebudu nazývat ideologickým, protože já budu souznít - nebudu říkat, že souzním s pravicí, a nesouzním s levicí, já řeknu, že souzním se zdravým selským rozumem, který tady zazněl. A tam, kde zazněl ten zdravý selský rozum, tam já s tím souzním. A ten střet je o filozofii mezi příjmovou a výdajovou stranou. To je to, o čem tady se vede debata. Takže já když jsem poslouchala pana poslance Ferjenčíka nebo některé zástupce i sociální demokracie, tak pane poslanče Ferjenčíku, vy sníte o světě, kde mají všichni rovný příjem? Kde mají všichni rovný důchod? Já o takovém světě tedy nesním a nechci v takovém světě žít. Protože jinak si neumím vysvětlit vaše slova, když říkáte, že to bude pro ty vysokopříjmové. Kdo je ten vysokopříjmový? Ale já vám řeknu další příklady. Zdravotníci, kterým tady všichni tleskáte a tleskáme, protože kdo je v dnešní době této zdravotní krize důležitější než zdravotníci? Když průměrný plat lékaře v nemocnicích je přes 80 tisíc. A proč vy říkáte, že ti na tom nejvíce vydělají? Přece taky řekněte, že ti lidé platí vyšší daně. O odvodech tady byla už řeč, že platí vyšší. Ale platí také vyšší daně. Takže logicky prostě z toho vyššího příjmu budou mít větší úsporu. Prostě je to adekvátní tomu příjmu a tomu, kolik přispívají do systému daňového. A já si myslím, že tak je to v pořádku. A takový svět je naprosto v pořádku. A bylo tady už řečeno, a to je pro mě ten zdravý selský rozum, že oni nejlépe vědí, jak se těmi penězi naložit. A co to tady prosím vytahujete? Jaké apartmány v zahraničí? A to jsou ty stimuly, které doporučují renomovaná světová evropská pracoviště. To jsou ty stimuly do ekonomiky.
Já jsem chtěl stručně reagovat na pana premiéra. Pane premiére, vy jste předložil v rozporu s koaliční smlouvou, která avizovala, že daňové změny se budou dít dostatečně dopředu, aby se na to mohli všichni připravit, zákon, který tady máme 22. prosince, dokonce prezident už avizoval, že ho nepodepíše, takže ani k 1. lednu ještě nebude ve Sbírce zákonů, jste tady předložil tento zákon na poslední chvíli jako poslanecký pozměňovací návrh, kde jste si nejspíš ani neuvědomili řadu těch dopadů, co to má, nebyla k tomu odborná oponentura, a teď nám tady vyčítáte, že o tom zákonu diskutujeme?
Tak prosím.
Já už jsem to skoro vzdal, ale naposled pro paní poslankyni Valachovou. My si fakt vůbec nerozumíme. Já vím, že tomu nerozumíte, ale zkuste se nad tou větou zamyslet. Vy dáváte přes dotace. Ano, to stát dává, když vymyslíte nějaký skvělý nový dotační titul s 80 přílohami, které musí žadatel vyplnit, a pak blahosklonně zasedne nějaká komise a buď řekne ano, nebo ne. A není pravda, že neporostou mzdy. Opravdu jste to vy jako sociální demokraté navrhli, aby to bylo adekvátní zvýšení? Tak nepleťte lidi! Samozřejmě se všem zaměstnancům zvýší příjmy. To je všechno.
A každý, kdo to poslouchal, tak to slyšel. A co se týká těch vašich neustálých lží - protože lžete vy, pokud tady někdo vůbec lže prostřednictvím pana předsedajícího. Musíte říkat celou pravdu. Byla to sociální demokracie, která tady opakovaně navrhovala vyšší zdanění firem, cizího kapitálu, bank, digitální daň. To jste vy, kdo to blokuje, ne sociální demokracie. Takže nelžete tady, protože za něco se tyto výdobytky zdravotní péče, sociální péče a vzdělávání zaplatit musí. A když jste byli u moci, tak jste kromě rovné daně zaváděli zdravotnické poplatky, zpoplatňovali sociální péči a také jste navrhovali školné, proti kterému se bouřili studenti vysokých škol.
Já mám netradiční prosbu na paní ministryni financí. Když to nevíte, tak to pak je velmi těžká debata. Zdaleka nejvíc!
Nyní mám dvě faktické poznámky, takže jako první vystoupí pan poslanec Václav Klaus a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Máte slovo. V pohodě. Takže nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová. Vaše dvě minuty. Prosím.
Za mě poslední poznámka. Tak děkuji za toto odlehčení, pane předsedo hnutí ANO. Pane předsedo klubu Občanské demokratické strany, nesnažte se mě tady cvičit. Já jsem mluvila o poměru mezi zdaněním fyzických osob a právnických osob. To je moje poslední poznámka.
Nyní se vrátíme tedy k běžným přihláškám do obecné rozpravy, takže vystoupí pan poslanec Ondřej Veselý. Tak jste se dočkal po delší době. Prosím, máte volný prostor.
Tak to jsme tedy pěkně koukali, a nestalo se takřka nic. To je jediné pozitivum. Ale ještě daleko větším hákem, než to udělala Poslanecká sněmovna, bere lidi. Já beru lidi samozřejmě všechny, a máme tady zhruba půl milionu vysokopříjmových a zbytek, kteří mají nižší střední a nižší příjmy. Ale než se o tom začneme bavit, tak prosím pár čísel. Já řeknu jednu skupinu. Víte, kolik mají Lucemburčané daňových sazeb? Nejnižší začíná na nule, to znamená, že když chtějí pomáhat opravdu těm, kteří mají nízké příjmy, tak ti mají nulovou sazbu daně.
Pan poslanec Černohorský. Prosím.
Já jsem ještě stále totiž nedostal tu odpověď od paní ministryně, která mě teď neposlouchá.
Děkuji, dobře. Prosím. Jinak seznámím sněmovnu s tím, že mi byla doručena dohoda, že tento bod dojedeme a poté bude pauza na oběd. Prosím.
Děkuji, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Trochu mám problém to udržet nějak strukturovaně po té proběhlé diskuzi, ale pokusím se. Jenom pár poznámek, co tady zaznělo. Mohl daňový balíček zamítnout, což byla legitimní cesta, a docela významná část senátorů to podporovala. Ale při nezajištěné podpoře ve Sněmovně by to znamenalo opět sněmovní verzi, to znamená tu, ze které tady zavládlo takové zděšení. Jistě, mohli jsme si s těmi daňovými sazbami hrát a zkusit je do toho zákona dostat, možná že by to šlo, ale ne v rámci 30 dnů, které má maximálně Senát k dispozici. A to vůbec neřeším otázku příjmů.
Děkuji. Znovu se přihlásil s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Vážený pane senátore, promiňte, ale jak mohu chápat vaši řeč? Vy jste nám to tady vysvětloval tak, že jste měli jenom dvě možnosti. Bylo ve vašich silách tu pitomost odmítnout. To jste neudělali, proto vaše selhání je úplně stejné jako selhání Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost a promiňte, že jsem vám to řekl takhle upřímně.
Děkuji.
Já jsem právě tady se ptal, kde tedy ušetříme těch 100 miliard korun, a čekal jsem tedy, že paní ministryně zareaguje v tom závěrečném slovu, což tedy si evidentně máme vyložit tak, že těch 100 miliard nejste schopni ušetřit.
Děkuji. Děkuji.
Jednu větu, aby to neskončilo tím, že neumím odpovědět. Ale pane poslanče, vy přece víte, jak to je. Nikdo si nepůjčí, ani občan, ani žádná municipalita, ani žádná firma tak levně jako my. Dáme ty peníze do ekonomiky, pomůžeme ekonomice. Zrovna vy, kteří máte neustále nové a nové nápady, jak zatížit výdajovou stranu? Já si myslím, že ne. Toto je náš recept, toto je naše cesta. My teď máme exekutivní zodpovědnost a historie nám dá odpověď, jestli to bylo, či nebylo dobře nebo špatně.
Děkuji, to byla závěrečná slova.
Předně musím podotknout, že na začátku volebního období by si každý myslel, že zrušení superhrubé mzdy je krokem dobrým. Ostatně většina politických stran měla zrušení superhrubé mzdy ve svém programu. Ve svém programovém prohlášení ho měla i vláda, ale celá ta léta váhala a odhodlala se až v okamžiku, kdy není docela vhodný pro takovéto řešení. A nevhodnost tohoto kroku dokázal, jak o sobě říká, nejlepší ministr financí všech dob Andrej Babiš. A ještě k tomu rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, a to navzdory mnoha varováním řady odborníků. Zásadně si vláda takto podlomí příjmy a ohrozí stabilitu veřejných financí i přesto, že pravidla rozpočtové odpovědnosti jasně říkají: stát, obce a kraje mají hospodařit tak, aby nebyla ohrožena stabilita veřejných financí. A jaká je aktuální situace? Obce a kraje to dodržují a stát? Svým pozměňovacím návrhem také provedl pan premiér útok, největší v dějinách České republiky, na finance obcí a krajů, které by tak přišly o více než 40 miliard korun. Chci jen upozornit, že při rychlé jízdě je také někdy potřeba sešlápnout brzdu, a zvlášť když na dluhovém semaforu svítí oranžová a brzy blikne červená. A že říkáte, že to bude více peněz v peněženkách a že je to dobrá zpráva pro daňové poplatníky? A hovoříte o zdravém selském rozumu? Tak mně můj zdravý selský rozum říká, že je to sice více peněz v peněženkách, ale je to také více peněz na dluh a ten dluh budou platit všichni daňoví poplatníci. Ano, do jedné kapsy dáte více peněz, ale z druhé kapsy je vytáhnete. Z výše uvedených důvodů klub Starostů a nezávislých nepodpoří ani senátní, ani sněmovní verzi. A ještě bych chtěla reagovat na paní ministryni, která ví, o čem sní pan poslanec Ferjenčík. A já vám řeknu, o čem sním ještě já pro doplnění. Já sním o vládě, která nebude devastovat veřejné rozpočty, bude rozpočtově odpovědná a která bude myslet na budoucnost.
Nemaje přednostního práva, tak vám jenom stručně řeknu stanovisko Trikolóry k dnešnímu hlasování a k daním. Lidé potřebují nějakou radost a naději v těchto těžkých časech a my jsme přesvědčeni, že snížení daní takovou nadějí a příležitostí je. Trikolóra patří a bude patřit k těm, kteří pro snižování daní vždy hlasují. Je to pro nás důležité, proto podpoříme senátní verzi - ze dvou důvodů. Za prvé, pro sněmovní verzi tady není v současnosti většina a my daně snížit chceme. Nechceme se tady přetahovat a popotahovat politické triko. Jsme také připraveni hájit toto snížení daní i pro případné veto prezidenta republiky nebo jiné obstrukce. Tady vystoupení pana Dolejše a pana Ferjenčíka se liší jenom generačně, když se bavíme o těch daních. My patříme k té druhé části politického spektra a s velkou radostí dnes občanům a pracujícím lidem daně snížíme.
Děkuji.
Anebo možná jenom některým. Připusťme to, a to hlavně velmi krátkodobě.
A tím tu ekonomiku podpoříme. Oni sledují, jak to dopadne. Budou sledovat vaše názory. Což znamená zvýšení daně OSVČ. Budou sledovat, jak bude hlasovat hnutí STAN. Tepete mě tady tři čtvrtě roku kvůli kompenzacím. Máte je v RUD. To všechno budou sledovat. Budou sledovat KDU-ČSL, jak bude hlasovat. Protože jsou tam slevy, jsou tam kompenzace, je tam bonus, o kterém mluvil pan předseda Jurečka. To všechno budou občané sledovat. A je to tak dobře. Je to tak dobře, protože podle mě budou přesně vědět, jak kdo přemýšlí, co je pro něj priorita a jakým způsobem se bude chovat třeba v příštím volebním období. Děkuji vám za pozornost.
Dobré poledne všem. Nyní faktické poznámky. Jako první pan poslanec Dolejš, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.
To samozřejmě chápu. Ale třeba časem lidem začne docházet, že dluhy se musí platit. A že to je to hlavní nebezpečí, které tady dneska řešíme. Protože svým způsobem to skutečně řeší tu situaci, ve které se momentálně nacházíme. A řekněme si rovnou, že politickou shodu v tomto parlamentu na reformu daní, která by předešla tomu daňovému klystýru, těžko vytvoříme. A že je otázka, jak to bude v období příštím. Proto je třeba na to upozorňovat, proto je třeba to lidem vysvětlovat, že skutečně méně státu není, opravdu není více štěstí pro lid.
Děkuji. Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Martínek k faktickým poznámkám.
Já bych chtěl stručně zareagovat na paní ministryni, protože uvedla některé věci, které se úplně nezakládají na realitě. Ale tady se udělá dluh 100 miliard korun navíc, který se rovnoměrně rozloží mezi občany. A to je ten problém. Takže ta rodičovská dovolená, co se z toho platí, veřejné školství, co se z toho platí, to jsou všechno služby, které dostávají občané stejným dílem, a na ně ty peníze budou v menší míře v důsledku tohoto opatření. Z toho důvodu my si myslíme, a také vláda říká, že se má posílit spotřeba, že je lepší nástroj zvýšení slevy na poplatníka. To za prvé. Za druhé, ta sleva na poplatníka navázaná na průměrnou mzdu byl návrh, který byl podán zcela samostatně. Tento návrh byl podán zcela samostatně, pomáhá stejně zaměstnancům i živnostníkům. Vy jste ho o něco osekali v Senátu. Je to jediné snížení daní živnostníkům, které prošlo. Tak tady netvrďte, že jsme chtěli zvednout daně živnostníkům. To, o čem mluvíte, jsme dávali jako protinávrh k návrhu pana Babiše, ale to je úplně jiný pozměňovací návrh, než který byl přijat. V důsledku tohoto zákona a v důsledku nižšího růstu hrubých mezd v Čechách porostou důchody pomaleji. Z podstatné části tuto vaši daňovou reformu zaplatí důchodci.
Děkuji. Bude pokračovat pan poslanec Martínek, poté pan poslanec Veselý. Prosím, pane poslanče.
Protože tady se předkládá návrh, který má lidem pracujícím za minimální mzdu přidat pár set korun ročně, zatímco průměrný poslanec ušetří 70 tisíc.